Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za tuto příležitost a já vám slibuji, že tady nebudu obstruovat, a naopak se budu snažit, abychom se dostali k diskusi. Na začátek jenom krátké shrnutí. Existoval jeden velký plán na migrační vlnu velkého rozsahu, která byla kvantifikována na 20 000 uprchlíků měsíčně. Je to úžasné vysvědčení pro naši společnost, úžasný obrázek, a je to něco, na co můžeme být všichni pyšní. To není nějaký souboj opozice versus koalice, to není souboj mezi kraji a vládou. Zároveň je potřeba si uvědomit, že v České republice jsme tu situaci zvládli. Všichni ostatní dostali ubytování klasického kamenného typu díky lidem v České republice, díky majitelům nejrůznějších ubytovacích kapacit, ale i díky organizaci, kterou jsme tomu dali. Od začátku tady logicky byla poptávka po strategii. My jsme od začátku strategicky postupovali. Nebyl by ten systém funkčním tak, aby zvládal absorbovat ty lidi, vyplácet jim dávky, umožnit jim tady žít a vstoupit do toho systému. Především tady máme faktor Putin. On celou tu krizi zahájil, je to ruská agrese na Ukrajinu, Ukrajina je oběť a my jenom doufáme, že další milióny lidí se nedají v Evropě do pohybu. Jedna faktická poznámka. Vložili jsme do systému materiál týkající se strategických východisek.
Teď se to tedy všechno posouvá. Takže něco se posouvá o půl roku, něco se posouvá o rok, něco pojede podle našeho režimu, něco pojede podle nového režimu. Větší chaos jsme do toho už nemohli vnést. Neříkám, že to je nejgeniálnější řešení, ale v celém tom chaosu, který v tuto chvíli vzniká, je to alespoň trochu snaha dát ty věci do pořádku a dát tomu alespoň jednotný řád. Děkuji za možnost vystoupit.
Nový stavební zákon měl především zrychlit a zjednodušit stavební řízení a odstranit přebujelou byrokracii. Musíme zároveň podpořit konkurenceschopnost země, aby nám investoři neutíkali do zahraničí. Všichni občané očekávají lepší služby od úředníků. Na všechno toto reaguje nový stavební zákon, aby skutečně investor komunikoval pouze s jedním úřadem, a to stavebním úřadem. To znamená, že investor bude potřebovat jedno povolení jediného úřadu a stavební úřad bude vyřizovat všechny dokumenty. Zkusím znovu obrátit vaši pozornost k tomu, abyste zavnímali, co se všechno může stát. Toto není posunuto o ten jeden rok. Dálnice budeme jako vyhrazenou stavbu povolovat podle nového stavebního zákona, to znamená pod specializovaným stavebním úřadem, silnice první třídy budeme povolovat podle starého zákona. To znamená, budou nám tady na poli staveb fungovat dva zákony. To chtějí zejména statutární a velká města. On v podstatě v tomto takto vyhověl, abychom ty věci narovnali. V pozměňovacím návrhu B4 jde právě o vazbu na změnový zákon.
To je něco, co prostě nechceme, aby se kdykoliv do střední Evropy vrátilo. Myslím si, že celá česká společnost zde zaslouží velké poděkování a Ministerstvo zahraničních věcí samozřejmě hraje i roli ve schvalování veřejných sbírek a plně to podporujeme. To, co my si zde připomínáme k různým příležitostem ke konci druhé světové války, se bohužel dnes prostě na Ukrajině odehrává.
Jenom chci věřit tomu, že faktická poznámka touto cestou není snaha přeskočit řádně přihlášené do obecné rozpravy, kterých je sedm. Nicméně k první faktické poznámce zvu pana poslance Vondráka.
Nejprve použiji tady k panu vicepremiérovi a ministrovi Rakušanovi jedno staré české přísloví: Pýcha předchází pád. A já si myslím, že zatím na to ještě nemůžeme být pyšní. Třetí týden - a vy si to možná pamatujete - našeho společného setkání hejtmanů jsem říkal jednu důležitou věc. A já tedy oceňuji to, že se objevila už tato první verze dashboardu, já to skutečně chválím. Kdy to bude fungovat? Děkuji.
Děkuji. Dodržujme, prosím, dvě minuty. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Žáček. Připraví se pan poslanec Nacher.
Děkuji za slovo. Já bych výbor pro bezpečnost jako celek hájil, protože velmi podrobně probíráme ty věci, zleva, zprava, moc nerozlišujeme koalice - opozice. Já bych si dovolil citovat usnesení z 9. schůze 14. dubna. Jako celek se dokážeme shodnout, proto se jenom trošku bráním proti tomu vypichování některých kritických hlasů. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Teď budu vystupovat jako pražský poslanec a zastupitel. Já jsem za poslední dva dny zaznamenal aktivní komunikaci pana primátora Zdeňka Hřiba, který vyzval vládu k tomu, aby do příštího úterý zahájila práci na vytvoření nějakého systému rozdělování uprchlíků po krajích, protože v Praze už opravdu není prostor, a v případě, že se tak nestane, tak Praha, údajně tedy podle slov pana primátora, zavře asistenční centrum ve Vysočanech.
Také děkuji za dodržení času.
Děkuji.
Pane poslanče, prosím. Děkuji pěkně. Dodržujme prosím čas i to, že faktickou poznámkou máme reagovat na předešlé řečníky. Pane ministře, prosím.
Zkusím rychle, určitě se přihlásím ještě jednou. A my jsme jasně řekli, že jo, protože to byla strategická východiska, která jsou rozvíjena v těch dalších měsících. Pokračujeme dál. Velká část už je v téhle chvíli dostupná. Dashboard už byl spuštěn i v plné verzi pro některé pražské obvody. Doufám, že bude mít pravdu pan ředitel. Opakovaně upozorňujeme na to, že se ty systémy musí propojit. Co se týká všech těch poznámek o nebezpečných lidech, 80 % dospělé populace ženy, 45 % celkové děti.
Děkuji za slovo. Pane ministře vnitra, já jsem opravdu přesvědčena, že to, co jste nám do současné chvíle předložil, není ten plán, nejsou tam ty údaje, nejsou tam ty modelové situace. Pokud tady zůstane tento počet uprchlíků, nejsem přesvědčena o tom, že všichni budou mít dostatečnou zdravotní péči. Myslím si, že nebude dostatek pediatrů, že nebude dostatek dětských lékařů, že nebude dost míst v mateřských školkách. Zároveň doporučit, aby výbor pro bezpečnost znovu ten aktuální materiál projednal, a to neprodleně. Zároveň vyzýváme ministra, aby řádně řídil a koordinoval uprchlickou krizi, a to i po uplynutí nouzového stavu. Zároveň ho vyzýváme, aby neprodleně řešil situaci v přetížených městech - Praha, Pardubice, Brno, možná už jsou i další. A zároveň vyzýváme pana ministra, aby předložil skutečný strategický plán zvládnutí uprchlické vlny. Stihla jsem to, děkuji. A ještě poslední...
Děkuji, váš čas vypršel.
Dotazů jsem tady měl celou řadu, bohužel je nestihnu. Nepaušalizuji to vůbec, ale je to jeden z problémů, protože pak ty dávky neslouží těm, kterým jsme je určili. Ty dávky by jim měly primárně sloužit, a pokud se to děje, tak je potřeba, aby se to řešilo.
Děkuji za pozornost, tedy děkuji za vaše vystoupení.
Já to považuji za neskutečně pozitivní krok, nebylo to dříve běžné. Od odborné společnosti byl poskytnut očkovací kalendář Ukrajiny. Ten očkovací kalendář jsme diskutovali s ministrem zdravotnictví Ukrajiny plus informace WHO o proočkovanosti. Tady bych chtěl říct, že proočkovanost na Ukrajině samozřejmě není tak vysoká jak v České republice, ale velmi se liší velká města od obcí. V rámci primární péče je pozornost věnována výskytu a vyšetření TBC. My si uvědomujeme, že na Ukrajině jsou některé podtypy Mycobacterium tuberculosis, které nejsou běžné v České republice. Zaměstnávání ukrajinských pracovníků: já bych se tady k tomuto vyjádřil okrajově, pokud budou dotazy, tak to rád doplním. Principiálně jsme vytvořili systém, jak rychle zaměstnat ukrajinského pracovníka. Detaily vám mohu říct. My tyto věci komunikujeme na Facebooku, na Twitteru, mohl bych vám říct odkazy na ty webové stránky, ale ty snadno dohledáte. My přesně víme, jaké jsou volné kapacity, ty volné kapacity k tomuto využijeme. Já bych chtěl zase jmenovitě poděkovat dětskému onkologickému oddělení Fakultní nemocnice Motol a dětskému onkologickému oddělení Fakultní nemocnice Brno. My víme, kde jsou naše možné rezervy, víme, kde máme špičková pracoviště, kde jsme schopni pomoci. Tak jako vždycky Česká republika pomáhala. Debatujeme o financování aktivit spojených s přílivem uprchlíků do České republiky jednak s rezorty Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, ale samozřejmě debatujeme i s Evropskou unií, jasně vyčíslujeme náklady a očekáváme, že toto bude hrazeno. Tady to řešení hledáme systémově, doufám, že se povede jakási novela, která to vyřeší i pro ostatní nepojištěné. Já bych řekl typický příklad, to jsou dialyzovaní, kde v žádném případě nesmí dojít k tomu, že by byla nedostupná dialýza pro české pacienty. My jsme se spolu bavili o tom, jak obecně řešit některé ty problémy orphanů a centrových léků u dětských onkologických pacientů. Výraznější propagace činnosti Ministerstva zdravotnictví je samozřejmě důležitá. Například, jak jsem zmínil, je to ta léčba onkologických pacientů. Konečně jsme se rozhodli neakceptovat doporučení WHO, protože ti měli představu, že budou lékaři vyplňovat jakýsi 37stránkový formulář, a to ještě písemně. Teď už se blížím ke konci. Projekt Krize Ukrajina stanovuje deset cílů projektu a já si stručně dovolím ty cíle přečíst: Tady je potřeba být velmi obezřetný a pečlivý.
Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych i já se v krátkosti vyjádřil k novele stavebního zákona. Já jsem ke stavebnímu zákonu ještě nevystupoval, takže bych jenom v krátkosti tady některé věci k tomu připomněl. Že je úprava dosavadního tristního stavu veřejného stavebního práva potřebná, se shodovali, myslím, všichni politici napříč politickým spektrem.
Ano, rozumím vám, pane poslanče. Vážené kolegyně, kolegové, prosím, abyste se utišili, a řečník mohl v klidu vystupovat.
Velice vítám i zásadu plné apelace v odvolacím řízení, neboť toto je opět nezpochybnitelná úspora času. Takže tvrzení, že to žádný čas neuspoří, je samozřejmě lživé. Proto, když se všichni zde shodujeme na tom, že dosavadní realita stavebních řízení je prostě tristní, nedává mi smysl novelou navrhované odložení účinnosti nového stavebního zákona o další rok. Na jednu stranu před volbami i nynější vládní koalice deklarovala nutnost zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, na druhou stranu je realita opět někde jinde. Co vůbec nevítám, je v novele deklarované opětovné zrušení Nejvyššího stavebního úřadu a soustavy krajských stavebních úřadů, tedy vytvoření nezávislé soustavy stavebních úřadů. To je prostě úplně špatně. Tím jsou pochopitelně ve střetu zájmů. Připadá vám potom takové rozhodování jednoznačně nezávislé? Samosprávy přitom mají jednoznačný vliv na výstavbu ve svém území, neboť vydávají územní a regulační plány. Vládě, jak se zdá, toto nestačí a lpí na ponechání stavebních úřadů na radnicích, které tak mají určitou kontrolu nad tím, jak se rozhoduje o konkrétních stavbách v jednotlivých stavebních řízeních. Jen bych chtěl podotknout, že právně je takováto neformální kontrola pochopitelně nezákonná. Důsledné odpojení státní stavební správy od samosprávy by všechny zmíněné problémy vyřešilo. Vláda toto z nějakého důvodu odmítla, a tak nedostatek nezávislosti spojený s někdy i nedostatečnou odborností úředníků zůstává dalším neduhem, který měl nový stavební zákon potenciál vyřešit, a po zásahu vlády bohužel ani nadále vyřešen nebude.
Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale ona nic neřeší, ona pouze odkládá. Zaregistrovala jsem v novinách takový článek, že vám stavební zákon, nebo novelu stavebního zákona, hodně rozcupovaly kraje, jestli byste mi k tomu něco mohl říct, protože minule jste mi tady vždycky četl aktuální stav, jak je vypořádáno, tak bych docela ráda věděla, jak je vypořádáno k dnešnímu dni.
Děkuji, to byla faktická poznámka.
Ale potom je třeba říct, že nese veškerou a plnou odpovědnost za to, když cokoliv nebude fungovat, tak jako my jsme nesli odpovědnost za to, že kdyby náš zákon, který jsme náročně připravovali, nefungoval. To způsobí takový zmatek, za který opravdu nevím, kdo ve finále ponese odpovědnost. Ponese za něj odpovědnost ten, kdo si ho odhlasoval. Co se bude dít dneska v dopravě? Stejně tak to bude s železnicemi. Pomíjím to, že se zde ignoruje celá řada dalších zákonů, které na to byly navázány, ale to, že zde pojedeme po dvou kolejích, si vůbec nedovedu představit, jak ve finále bude vypadat. A nedělejme si iluze, že se to v následujících týdnech nebo měsících všechno otočí a že se to za pochodu všechno doupraví.
Práci jednotlivých skupin představí také jednotliví gesční ministři, kteří se všichni s přednostním právem přihlásili do diskuse tak, jak jste si přáli. A tady ta čísla k překvapení všech, kteří se na tu věc dívají jenom a jenom negativně, začínají být poměrně zajímavá. Dashboard už jsme v pilotu předvedli hejtmanům minulý týden. My jsme vedle sebe měli dva systémy. Díky panu plukovníku Šnajdárkovi a pomoci Armády České republiky jsme vytvořili systém HUMPO - humanitární pomoci. Vedle toho jsme využívali CIS, tedy ten základní registr, který používá cizinecká policie. Budou tam data, která vám skutečně řeknou, kde ti lidé jsou, a můžeme s tím pracovat i v rámci zápisu do škol a školek, můžeme s tím pracovat v rámci obsluhy zdravotního systému v České republice, můžeme s tím pracovat v rámci poptávky trhu práce a můžeme s tím pracovat i v té důležité věci, o které se bavíme a na kterou upozorňuje pan primátor Hřib, nějaké relokace. My jenom trochu odpovídáme, že dočasná ochrana jako právní instrument neumožňuje povinné relokace. A jak by probíhaly? Nasadíme lidi do autobusů, někam je odvezeme, naženeme? Samozřejmě že to je složité, ale asi si úplně nepomůžeme tím, že budeme zavírat krajská asistenční centra pomoci Ukrajině. Samozřejmě že hlavní nádraží a lidé spící na zemi je něco, co je na hraně humanitárního problému. Musíme těm maminkám s dětmi dát nějaké lůžko, aby nemusely spát na zemi. Ale v čem je problém? Oni jsou občany jiného členského státu EU a tato pomoc je specificky určena pro Ukrajince. A i s panem ministrem dopravy přijdeme s řešením, jakým způsobem tohle uskutečnit a pokusit se ty lidi přimět k návratu do Maďarska. Ještě pro vaši informaci mimo strategii. V Praze máme rozjednány dvě další nemovitosti, kamenné nemovitosti, žádný luxus to tedy není, ale rozhodně jsme schopni tam ubytovat lidi. My to zorganizujeme, zajistíme jim jídlo, aby nemuseli být na hlavním nádraží. Tu zprávu bych příští týden měl mít. Určitě ji v režimu a na uzavřeném jednání dám k dispozici poslancům bezpečnostního výboru, ti to určitě ode mne příště dostanou. A takových problémů, které nebyly zahrnuty do strategického dokumentu, samozřejmě bude spousta. Zvládli jsme to. Dětí je tam téměř 45 % a z dospělé populace, z té dospělé populace, ať někdo zas nezpochybňuje matematické výpočty, je 80 % žen. Bude vázána na pevné ubytování a prokázání ubytování v České republice. Děkuji hasičům, děkuji policistům, děkuji všem úředníkům, děkuji všem občanům České republiky, neziskovému sektoru.
Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Návrh zákona jako celek.
Ano. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Poděkuji paní zpravodajce i panu navrhovateli. Pokud máte nějaké rozhovory, které potřebujete vést, učiňte tak prosím v předsálí. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě ve čtvrtek 12. května na 19. schůzi. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Zdeněk Nekula a zpravodaj tohoto tisku pro prvé čtení Petr Bendl. A poté se mi hlásil s přednostním právem pan ministr.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budu stručný vzhledem k pokročilému času, abych ve stručnosti odpověděl na všechny dotazy, které dosud zazněly, a to velice stručně. Novela zákona o významné tržní síle měla být již schválena nejpozději k 1. květnu loňského roku.
Děkuji, pane ministře. Nikdo další s přednostním právem, tak můžeme konstatovat, že budeme pokračovat v obecné rozpravě s řádně přihlášenými. Jako první vystoupí pan poslanec... Mám zde přihlášeného také pana zpravodaje - nemá zájem vystoupit. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Růžičky, kterého tady nevidím - nebo stahuje, ano. Ano, ještě s faktickou poznámkou se nám hlásí pan poslanec Tureček. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Skončili jsme tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova? Ještě zagonguji a přivolám kolegy z předsálí. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Návrh byl přijat.
Posunu vaši přihlášku, paní místopředsedkyně, za přihlášku pana ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, pana ministra zdravotnictví Válka před pana ministra Jurečku. Nyní tedy požádám pana ministra Jana Lipavského s přednostním právem... Prosím, pane ministře.
Jak Sněmovna řekne, tak provedu, co jsem já.